Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a výboru zahraničnímu. Ještě než budeme pokračovat, budu konstatovat došlé omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny. Žádám pana ministra vnitra Milana Chovance, aby uvedl tento tisk.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve dnech 17. až 19. května tohoto roku se v Praze uskuteční 44. Evropská regionální konference INTERPOLu. Regionální konference je platformou pro diskusi o aktuálních trendech trestné činnosti a strategii umožňující zlepšení spolupráce mezi členskými státy, které jsou v systému INTERPOL zařazeny. INTERPOL výsady a imunity požaduje od všech hostitelských zemí svých konferencí. Ve vztahu k INTERPOLu není tato otázka řešena v žádné bilaterální ani mnohostranné smlouvě, z tohoto důvodu byla připravena tato dohoda.
Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji projednávání dalšího bodu a tím je Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Dovolte mi tedy, abych shrnul hlavní obsah předkládaného materiálu. V uvedených protokolech dochází k následujícím změnám. Dále se zavádí časově omezené zmírnění požadavků na uplatňování nových emisních limitů. Účelem je přitom vytvořit předpoklady pro rozšíření okruhu smluvních stran, na které se budou vztahovat požadavky na omezování znečišťování ovzduší. U Protokolu o perzistentních organických polutantech a Göteborského protokolu se rozšiřuje okruh nebezpečných látek, které budou po vstupu změn v platnost podléhat pravidlům pro omezení a snížení jejich emisí. Co bych chtěl zdůraznit, je, že změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy Evropské unie a jsou nebo v dohledné době budou promítnuty do předpisů Evropské unie nebo České republiky. Česká republika v současnosti také již plní národní emisní stropy platné k roku 2020, s výjimkou oxidu siřičitého, kde je ale předpoklad dosažení tohoto snížení v předepsané lhůtě. Přijetím změn uvedených protokolů Česká republika podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování emisí škodlivých látek a tlak rovněž na ty státy, které mají vysoký podíl na dálkovém přenosu znečišťujících látek. Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o umožnění dalšího projednávání tohoto návrhu.
Já vám děkuji.
Hezké ještě dopoledne.
Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana ministra. Pan zpravodaj? Také ne. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zda je nějaký další návrh.
Já bych rád navrhl, abychom tento tisk mohli projednat taky ve výboru pro životní prostředí. Myslím si, že výbor pro životní prostředí je ten, který by měl k tomuto tématu co říct.
Ano, děkuji. Eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další má návrh na přikázání jinému výboru. V tom případě přistoupíme k hlasování. Je to hlasování s pořadovým číslem 147, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti žádný. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro životní prostředí. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. A současně předávám řízení schůze.
A taky považuji za potřebné rozptýlit některá nedorozumění a zdůraznit to podstatné. Především pokud jde o mou úlohu zpravodaje, pak si dovolím připomenout, že byla a je pevně vymezena usnesením volebního výboru z 6. června loňského roku. Tehdy jsem byl jako zpravodaj výboru zmocněn, abych - cituji: "na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2014 na schůzi volebního výboru." Tuto věcnou informaci jsem vám tedy v souladu s usnesením výboru poskytl, seznámil jsem vás také, jak mi bylo uloženo, s usnesením volebního výboru, který doporučil zprávu schválit. Ano, vystoupil zde také předseda volebního výboru. Dámy a pánové, jako zpravodaj k tisku číslo 441 se proto také necítím povolán a výborem jsem ani nebyl zmocněn vysvětlovat ani obhajovat osobní stanovisko předsedy výboru vyslovené až na plénu Sněmovny. Navíc jsem měl dojem, že nešlo o nijak významné vystoupení. Kouzlo veřejnoprávnosti spočívá v tom, že na jedné straně se nebude obchodovat s pravdou a lží a že umělecky hodnotná díla nebudou nahrazena škvárem, a na straně druhé že nevzniknou vládní vlnky sloužící tomu, kdo je zrovna u moci. Nikdo by neměl mít pocit, že žije vysoko nad paragrafy zákonů a zásadami slušného chování. Zda přispívají k názorové pluralitě. Ano, ti, co platí koncesionářské poplatky České televizi, zároveň přebírají odpovědnost za to, co vysílá. Pane předsedající, z mé strany všechno.
Myslím, že ho nemusí opakovat. Máme před sebou jenom jeden návrh na usnesení, a to je, abychom Zprávu o činnosti České televize za rok 2014 podle návrhu volebního výboru schválili. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 154, z přítomných 106 pro 71, proti 21, návrh byl přijat.
Ještě jednou, kolegyně, kolegové, opět z dílny Ministerstva dopravy, byť v tomto případě v úzké kooperaci i s resortem životního prostředí. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat byla připravena z iniciativy Ukrajiny a za technické pomoci programu Organizace spojených národů pro životní prostředí. Gestorem úmluvy je Ministerstvo životního prostředí. Úmluva je zaměřena na široký okruh témat, která souvisí s udržitelným rozvoje regionu. Cílem protokolu je posílit a usnadnit spolupráci smluvních stran v oblasti rozvoje udržitelné nákladní a osobní dopravy a související infrastruktury v Karpatech, a tím přispět k udržitelnému rozvoji regionu. K naplňování cílů protokolu bude Česká republika v maximální míře využívat projektů financovaných z mezinárodních fondů a fondů Evropské unie podporujících naplňování Karpatské úmluvy. Zapojení České republiky bude odpovídat disponibilním možnostem Ministerstva dopravy, kapitoly Ministerstva životního prostředí a dalších subjektů. Z přijetí protokolu nevyplývá žádný požadavek na navýšení rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy ani Ministerstva životního prostředí, a nebude mít tudíž žádný dopad na státní rozpočet.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Zde budeme muset hlasovat, protože došlo k změně zpravodaje. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení, aby se jím stal pan poslanec Holík, tak prosím zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Nevím, kolegyně, kolegové, kdo z vás měl čas si přečíst text toho protokolu. Já jsem si ten čas udělal a mám dotaz na pana ministra. Co se stane, když to neschválíme? Smluvní strany uznávají důležitost nákladní a osobní silniční dopravy, zejména z hlediska jejího významu, z hlediska dostupnosti odlehlých oblastí a cílových destinací i z hlediska rozvoje karpatského regionu. - To je silniční doprava. Smluvní strany uznávají důležitost nákladní a osobní železniční dopravy, která představuje významný prvek multimodální dopravy a hlavní alternativu k silniční dopravě v karpatském regionu. Tady už máme alternativu. Pojďme k článku 11, který se jmenuje Vodní doprava. Smluvní strany uznávají potenciál letecké dopravy pro ekonomický rozvoj, zejména pro rozvoj cestovního ruchu a dostupnost odlehlých oblastí. Dále smluvní strany zcela překvapivě a novátorsky uznávají význam letecké dopravy pro dálkovou přepravu. Pojďme k článku 13 Nemotorová doprava. A smluvní strany uznávají zásadní přínosy nemotorové dopravy, zejména z hlediska veřejného zdraví a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Dále smluvní strany uznávají nemotorovou dopravu jako efektivní zdroj z hlediska nákladů a údržby dopravní infrastruktury, prostorového využití a úspory energií. A za c), a opět cestovní ruch: smluvní strany uznávají rostoucí význam nemotorové dopravy zejména pro cestovní ruch a rekreaci. A takhle bych mohl citovat. A to jsem vynechal všechny ty přechodníky, čeho všeho vědomi si, berouce na vědomí, zdůrazňujíce a podobně. Když to schválíme, tak český Parlament uzná důležitost silniční dopravy, motorové, důležitost železniční dopravy, důležitost letecké dopravy, potenciál vodní dopravy a důležitost nemotorové dopravy. A já si myslím, že to všechno víme, včetně našich občanů a podnikatelů, i bez smlouvy, že doprava je důležitá, že bez dopravy se z jednoho místa na druhé prostě nedostaneme nejenom v Karpatech, ale nikde jinde.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ještě jednou Zbyňkovi děkuji.
Já vám děkuji.
Rozpočtový výbor doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 do návrhu pořadu zářijové schůze Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem učinil. Neodpustím si poznámku. Takže věřím, že se nám to podaří projednat do konce - ne do konce volebního období, ale do konce letošního roku.
Děkuji panu poslanci Vladimíru Koníčkovi. Ještě někdo další do rozpravy? Přeje si pan předseda ještě závěrečné slovo? Není tomu tak. Prosím, pane předsedo, o návrh usnesení. Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 153, z přítomných 130 pro 112, proti nikdo. Zabývali jsme se tímto tiskem 10. a 17. prosince loňského roku na 36. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme ji přerušili ve všeobecné rozpravě.
Naposledy jsem k tomuto bodu vystupoval na můj vkus až velice obšírně před posledním, v pořadí již druhým přerušením jednání k tomuto bodu, jak již bylo řečeno panem předsedajícím, v prosinci loňského roku. To, co mi ale vadí více než plané subjektivní škatulkování, je jeho nepochopitelná snaha o vznik novely, která by měla do budoucna sloučit každoroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize ke společnému projednávání Sněmovnou do jednoho bodu. Ve prospěch koncesionářů se domnívám, že bohužel nikoli. A tak musím jakékoli pokusy o znepřehlednění kontroly, a tedy i pokus kolegy Komárka, zcela zásadně odmítnout. Teď bych se pokusil napravit svoji, dejme tomu, jistou chybu, kterou spatřuji ve své řečnické neobratnosti a také v tom, že jsem se před přerušením tohoto bodu v prosinci asi ne zcela jasně vyjádřil k osudu této zprávy. Navrhuji ctěné Sněmovně nepřijetí této výroční zprávy. Důvodů, které mě k navrhovanému nepřijetí zprávy vedou, shledávám pět hlavních. Podotýkám, že se jedná skutečně o důvody z úhlu mého pohledu jen ty nejzásadnější. V jednom z usnesení etického panelu České televize, což je poradní orgán generálního ředitele, se praví, že kromě vyváženosti je pro fungování veřejnoprávního média důležitá také nestrannost. Například z vystupování moderátora diskusního pořadu by diváci neměli být schopni poznat, jaký postoj k tématu zaujímají samotní mediální pracovníci.
Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Tím jsme se vypořádali s návrhem pana poslance Kubíčka. Nyní přistoupíme k návrhu pana poslance Sklenáka. Táži se, zda i zde je požadavek hlasovat odděleně. Nejprve tedy budeme hlasovat o vyřazení bodu 216 z pořadu schůze. Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu 33 z pořadu schůze. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Je to hlasování s pořadovým číslem 136, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Než budeme pokračovat dál, přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Než otevřu první bod dnešního jednacího dne, hlásí se s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím o pochopení, že v rámci svého přednostního práva splním prosbu, kterou na mě adresoval pan František Mašek z Nového Veselí a přečtu vám dva krátké odstavce z jeho dopisu. Poté, co tato vládní garnitura zrušila sympatický a smysluplný druhý pilíř důchodové reformy, je tato forma přilepšení českým důchodcům pro mě zcela nepřijatelná, neboť se z mého pohledu jedná pouze o ponižující akt politické korupce potenciálních voličů, bohužel trestně nepostižitelný.
Otevírám první bod a tím je Předložený návrh uvede v zastoupení ministra dopravy ministr Richard Brabec.
Za čtvrté, Rada České televize byla nucena se zabývat 239 stížnostmi a zejména kritickými podněty, přičemž se obávám, že ani takto vysoké číslo není ještě konečné, není zcela objektivní a úplné. Veřejnost tak tím mohla nabýt dojmu, že dojde k nápravě. Obávám se, že by umělým způsobem vyvolávaná a velice sofistikovaně akcelerovaná nespokojenost s vysíláním České televize mohla najít u koncesionářů živnou půdu již nikoliv pro parametrickou, ale systémovou přeměnu veřejnoprávní organizace na subjekt soukromého či polosoukromého charakteru. Cituji: "Česká televize se chová jako stát ve státě. Nejsme schopni bránit se ideologii, která jen devastuje naše kulturní povědomí a pokouší se nás proměnit v neuvažující stádo." Společenskou tendenci privatizovat veřejnoprávní médium by někteří političtí šarlatáni velice rádi uvítali a také velice rychle provedli, což ovšem jako zvolení zástupci lidu nesmíme dopustit. Z jakých politických úhlů zaznívá odpor proti všemu, co není soukromé a co v uších nerezonuje individualisticky a elitářsky, zde snad nemusím ani říkat. Toho je nutno se vyvarovat. To všechno lze napravit.
Budeme pokračovat v rozpravě. Pan kolega Kolovratník je řádně omluven, takže jeho přihláška propadá zcela.
Pane Valento prostřednictvím pana předsedajícího, vy nevíte, co jsem říkal. A hlavně vy vůbec nic nevíte o České televizi. Četl jste někdy zákon o České televizi? Víte, čím se zabývá Rada České televize? Jak můžete říkat, že může být Česká televize zprivatizována? Ano, můžeme ji zprivatizovat, když to odsouhlasíme, řekněme, ústavní většinou. Poslanci mohou v zemi prakticky všechno, protože jsou zákonodárci. Ale když jste narážel na mě, tak jste mě vůbec nepochopil. Já samozřejmě kritizuji, a mnohokrát jsem vystoupil na toto téma ve Sněmovně i ve výboru, to, že televize není dostatečně kontrolována, co se týče toků veřejných peněz. Ta kontrola je skutečně slabá, řekl bych až nulová. To neustále vyčítám Radě České televize. Ale ona se brání tím, že její pravomoci jsou skutečně malé, a já bych rád, aby se podařilo tyto pravomoci zvýšit. Ale co opravdu nechci a je to podle mě naprosto zbytečné, abychom tady ventilovali svoje soukromé názory na některé pořady nebo na to, zda televize nám šlápla na kuří oko nebo pochválila našeho soupeře. To je prostě něco, co nikdy nikam nevede. To nám navíc nepřísluší. Naši předchůdci zkonstruovali zákon skutečně tak, že dává televizi velmi vysokou samostatnost, velmi vysokou míru seberegulace, a jediným orgánem, který má právo a povinnost hodnotit, zda je objektivní, nebo není objektivní, je Rada České televize.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Panu kolegovi Komárkovi vaším prostřednictvím. Vážený pane kolego, vy jste mě vůbec neposlouchal. Já jsem pouze citoval fakta z výroční zprávy České televize. Nic víc nic míň. To ostatní, o čem jsem hovořil, vše vycházelo pouze z výroční zprávy.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger a poté ještě faktická poznámka pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych si dovolil svůj osobní komentář, protože nikdo z pravicové části spektra, ze skvělých řečníků, tady nevystupuje, tak proto mi promiňte, že to musím říci já. Já jsem neslyšel citaci nějakého průzkumu mínění. Můj názor na to, že Česká televize a Český rozhlas patří ke zbytkům médií, která se chovají opravdu nezávisle, je subjektivní a já bych to nikdy nepopíral. Ale říkat tady taková dramatická odsouzení na základě subjektivních názorů je opravdu špatné a já jsem zcela jednoznačně proti tomu, co zde pan kolega Valenta přednesl, nakolik je to můj soused na chodbě v Poslanecké sněmovně.
To si pak ještě s paní kolegyní nějak rozdělíme. Ve snaze o překonání právní nejistoty v této oblasti se v roce 2014 uskutečnilo expertní jednání, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text nové letecké dohody. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Sjednání dohody nevyžaduje žádné změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dohoda nabízí leteckým dopravcům obou stran dostatečnou míru flexibility při rozhodování o provozních záležitostech. Děkuji za pozornost.
Omlouvám se za svůj hlas. Za mě všechno.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Pokud je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana ministra nebo paní zpravodajky. Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.